Dál se tedy musím pozastavit i nad tím, že koaliční kolegové na výboru koaliční návrh, který je úplně naprosto stejný jako můj, podpořili a ten můj nepodpořili. Ten výbor by měl být spíš o tom, že řešíme technické věci, a ne politické a kdo ten návrh předložil. Takže to mě docela zamrzelo. Dále vás žádám o to, abyste podpořili doprovodné usnesení, které jsem načetl ve druhém čtení. Je tady i příslib pana ministra, takže já věřím, že mu nebude nic bránit v tom, aby to doprovodné usnesení... Přesto znovu žádám, aby si to rozmyslel, protože pokud řekne na mikrofon: Technicky to budeme řešit a technicky souhlasíme, tak nevím, proč by ho nemohl podpořit. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy? Ptám se pana zpravodaje a pana ministra, zda chtějí závěrečná slova?
Vím, že jednou jsme to brali, že když to někdo stáhne, tak je to v pořádku, ale pojďme formálně o tom hlasovat. Já vždycky řeknu, o čem to bude.
Tento postup potvrzuji, je to v zápisu z jednání garančního výboru. Chci se zeptat, zda takto navržený postup hlasování procedury, zda je zde návrh nějakého protinávrhu? Já vás odhlásím, požádám vás o opětovnou registraci.
Takže nejdřív bychom tedy hlasovali o těch staženích.
Prosím. Hlasování s pořadovým číslem 150, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 141, proti nikdo.
Je to můj pozměňovací návrh ve spolupráci s MPO. Stanovisko výboru: doporučující.
Stanovisko pana ministra?
V Pardubicích od července zůstane šest poboček, zbylých sedm končí. Lidem v Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Svitavách zůstane po této čistce jediná pobočka. Krok České pošty vadí místním politikům hlavně proto, že není dobře připravený a zkomunikovaný. Pokud by lidé měli k dispozici slušně vybavenou prostornou poštu s velkým parkovištěm, ideálně u zastávky městské hromadné dopravy, patrně by se s redukcí sítě vyrovnali. Realita aspoň v Pardubickém kraji je však jiná, přesně opačná. Podle ní se významně zhorší dostupnost služeb a občané budou jezdit na poštu přes půl města. Komunikace s námi nikdy nebyla žádná. Dozvěděli jsme se o tom z článku na internetu. Nevíme, co máme dělat, když se pan Rakušan rozhodl, že to zruší." "Neumím si představit, že nejen těmto lidem dostupnost poštovních služeb vláda zhorší. V případě seniorů jim mnohdy znemožníme pobočku pošty vůbec navštěvovat, v lepším případě pak jen s obtížemi," uvádí s tím, že propouštění mnohdy dlouholetých zaměstnanců citelně zasáhne celé rodiny a v regionu se jim bude hledat adekvátní uplatnění jen těžko. Realita je totiž všude stejná. Všude starostové a primátoři, a to napříč politickým spektrem, protestují. Vidíme, jak soukromé firmy činné v tomto oboru rok od roku a více a více prosperují. Jsou to miliardové společnosti. A Česká pošta jim může směle konkurovat. Jen to chce ze strany jejího vedení a hlavně ze strany vedení Ministerstva vnitra a vlády, které mají za Českou poštu finální odpovědnost, jasnou strategii a tvrdou každodenní práci a kontrolu. Je to jejich povinnost a veřejnost to od nich právem očekává. Co naopak neočekává a na co není zvědavá, jsou vládní výmluvy na předchozí vlády, na nepřízeň okolností trhu a osudu, nekompetentnost a mocenská arogance.
Děkuji a další s přednostním právem je přihlášená paní místopředsedkyně Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové a vážené kolegyně, tématem této mimořádné schůze je Česká pošta. To je téma jistě podstatné, nesporně důležité a zasluhuje si naši pozornost. Ale čí pozornost si zasluhuje především? Určitě voličů. Voliči, daňoví poplatníci, to jsou totiž ti, kteří nakonec problém České pošty zaplatí. Proto je naprosto jednoznačně nutné právě daňovým poplatníkům říci celou pravdu o České poště. Ta pravda je jednoduchá a zní: Problém České pošty nevznikl loni nebo letos. Dokonce se postupně rodil již za vlád ještě dřívějších. To platí přes nesporný fakt, že za oné předpředminulé vlády byla ještě Česká pošta v zisku. Proto první věc, kterou by politici této země měli udělat, je hluboce a pokorně se občanům omluvit. Měli by to udělat všichni ti politici, kteří se v posledních mnoha letech podíleli na vládě. Měli by se omluvit zvláště těm občanům a také starostům a členům zastupitelstev všude tam, kde nyní musí z úsporných důvodů docházet k rušení poboček České pošty. Položme si otázku, jak by totiž úspory a zeštíhlení probíhaly, pokud by Česká pošta dávno prošla transformací a modernizací?
Prosím.
Ještě tedy zopakuji: Položme si otázku, jak by totiž úspory a zeštíhlení probíhaly, pokud by Česká pošta dávno prošla transformací a modernizací? To je druhá jednoduchá pravda o České poště. Probíhaly by postupně. Probíhaly by tak, že by poštovní úřady byly nahrazovány alternativními způsoby poskytování služeb pro občany. A to se nestalo, to nikdo neprosadil. Proto jsme dnes v situaci, kdy musíme místo postupné transformace tahat trochu zoufale za záchrannou brzdu. Za to by bylo čestné přijmout politickou odpovědnost. Mnohým z předchozích vládních politiků již voliči vysvědčení vystavili a nepustili je do této Sněmovny. Ti již svou politickou zodpovědnost pocítili. Chápu ty zbylé zde mezi námi, že se jim do omluvy občanům příliš nechce. Komu by se chtělo přiznat vinu za miliardové ztráty a za nepochopení vývoje? Tématem této schůze je totiž pokus přehodit politickou odpovědnost z minulosti na současnost.
Včera jsem tady potkal jednu novinářku, to je ten nezávislý deník. Neuvěřitelné. Ten člověk je fakt nemocný, potřebuje urgentně to centrum. Co to je za vyjádření ministra? Vůbec nic. Takhle se vyjadřuje ministr, který ničí české zdravotnictví. Uvítali bychom rozšíření tohoto modelu péče i pro další skupiny lidí se zkušenostmi s duševním onemocněním včetně dětí." Ano, děti, to je neuvěřitelné, jak teď u dětí jsou tyto choroby. Tak jak se o to snažili profesionálové a profesionálky v projektu Nové služby. Nepopíráme důležitost existence lůžkových psychiatrických zařízení. Ano, víme, že jsou pro určitá stadia duševního onemocnění bezesporu potřeba. Je pro nás ale i nadále zásadní, aby v nich docházelo ke kontinuálnímu hodnocení kvality péče a dodržování lidských práv. Ano, a tady pan ministr chystá navýšení kapacity, protože nepokračuje v tom projektu snižování lůžek a ošetřování lidí doma, v těch centrech. Rodiče, co to zažili, tak vědí, o čem mluvím, akorát pan ministr na to kašle. To píší ti odborníci. "Jsme toho názoru, že se díky působení mnoha lidí se zkušenostmi s duševním onemocněním v jednotlivých projektech ukázala jejich participace v rozhodování na všech úrovních jako nezbytná a velice potřebná. To následně vedlo k jejich zřetelné emancipaci a k získání kompetencí v obhajobě jejich práv. Lidé se zkušenostmi s duševním onemocněním přestávají být pacienti nebo klienti. Stávají se postupně partnery profesionálů, což je z našeho pohledu velký úspěch reformních projektů, ale také práce zapojených neziskových organizací, včetně těch sdružující uživatele a uživatelky péče. Reformu péče o duševní zdraví vidíme jako proces, který postupně mění vnímání problematiky duševního zdraví jako něčeho okrajového na problematiku, která si jistě zaslouží adekvátní pozornost celé společnosti." A snažím se pomáhat, akorát tady nám pan ministr bourá věci, které jsou pro lidi. Tady dále tito odborníci říkají: "Výsledky první fáze reformy, kterou my jsme zavedli, považujeme za pozitivní. Díky této fázi reformy byl nastartován proces tolik potřebných změn v systému péče o duševní zdraví. "Řídící orgány první fáze reformy. Normálně choroba.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme 64. schůzi, ráda bych vám připomněla, že na základě dohody z grémia zahájíme v 15.10 přerušenou 60. schůzi s jedním bodem, Situace v České poště. Nyní zahajuji 64. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslance Michala Zunu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Pane ministře, prosím.
Na mě už se zle dívají všichni, co jsou přihlášeni, ale těch otázek je spousta. Já se ještě vrátím k jedné původní, která se týkala těch ekonomických čísel, kdy se mě pan předseda Babiš ptal na to, jakým způsobem ta ztráta vznikla. To je všechno to, co vygenerovalo ztrátu od roku 2018, a je to celkem jasné. Myslím tím v rámci těch zavíraných poboček. S tím ovšem musí vyslovit logicky osobní souhlas. Takže se samozřejmě s nimi počítá, připravují se rekvalifikační procesy. Finální číslo při struktuře poboček živých míst by mělo být 950 zaměstnanců.
Další s přihláškou je pan ministr Jurečka.
Začnu tím, co se bezprostředně týká našeho rezortu. Ta poptávka po těch pracovnících tady je. My jsme dokonce zahájili i přímé jednání mezi Poštou a například konkrétně i úřady práce, kde dlouhodobě ty lidi poptáváme. Dneska opět poptáváme více míst, než je nezaměstnaných. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, tak s tím, prosím pěkně, tady neoperujme. Není to úplně fér. Minimálně deset let se vědělo, že ten trh se dramaticky bude proměňovat, přichází konkurence, a vidíme to i na těch číslech. Od té doby po celou dobu i té předchozí vlády je ve ztrátě. Takže ten návrh - nikoliv návrh, ale ta faktická realizace restrukturalizace České pošty tady měla nastat někdy před pěti, osmi, deseti, lety.
Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Teď to udělalo třeba hlavní město Praha, nebo včera se to avizovalo, ohledně toho objektu v Jindřišské. Jinak když jste se třeba sešel - a já vidím, jak tady bedlivě poslouchá pan primátor hlavního města Prahy, protože té Prahy se to také dotýká velmi hodně. Já bych chtěla především všem říct, že my kritizujeme ten proces, jakým způsobem to, pane ministře, děláte, to, že nekomunikujete, to, že jste to předně neprojednal. Nejdříve mělo dojít k tomu projednání, měla být předložena ta analýza, a teprve pak následně mělo dojít k tomu kroku. Vy si myslíte, že když se to pak bude doručovat jiným způsobem, že to bude řádně? Uváděla jsem to na příkladu města Aš, kde se propustily všechny doručovatelky a řádně se tam nedoručuje pošta. Takže neříkejte, že se zlepší kvalita poštovních služeb. Zhorší se, a velmi!
No, zkuste si dneska sehnat psychiatra nebo psychologa, jestli máte, jak dlouho se čeká. Dobře slyšíte! Ke zvýšení dostupnosti péče přispělo i navýšení úvazků psychiatrů i psychologů v ambulantním sektoru, které se podařilo i přes výraznou personální krizi ve zdravotnictví nejenom v České republice, ale všude v Evropě. V psychiatrických nemocnicích se navíc pracovalo na zlepšení kvality péče ve smyslu jejich individualizace a zaměření na dodržování lidských práv. Pan ministr teď nedělá vůbec nic a jde úplně jiným směrem, protože ten článek, co jsem teď četl, to je fakt peklo. Nebudu už dál vyjmenovávat všechno, na čem se v reformě pracovalo, ale musím zmínit jednu zásadní věc. Nám se podařilo reformu dostat na vládní úroveň a formou Rady vlády pro duševní zdraví vzít všechny potřebné aktéry ke spolupráci. Pokud někdo tady vykládal, že naše vláda nebo naše hnutí nemá dlouhodobé vize, co máme tady řešit, tak jasně, že máme. Z mého pohledu to byl fakt, že u všech jednání, plánování i realizace byli právě lidi se zkušeností s duševním onemocněním, aby se náhodou nestalo, že naplánujeme systém, který svým uživatelům nebude vyhovovat. A co teď? Při takto celospolečensky přínosném procesu, na kterém participovaly stovky odborníků, zástupců rezortů či organizací a dalších aktérů, kterého pokračování bylo pečlivě naplánováno a připraveno, mě ani nenapadlo, že by jeden člověk mohl proces nejenom zbrzdit či zastavit, ale dokonce i zpochybnit. A já bych mu i pomohl v léčení, kdyby šel do toho centra, tak já tam budu nějak pomáhat tomu psychiatrovi. Pan premiér neměl žádný covid. Ale on stále o tom mluví. Kašle zkrátka na to. Neuvěřitelné! Paní ministryně Černochová - ji tady vidím - ona bojuje skvěle. Osobně se tomu věnuji, věnuji se tomu v rámci nadace, navštěvuji ta centra. Není to jednoduché. Ale máme smůlu.
S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.
To téma je důležité, s tím naprosto souhlasím, a je úplně normální, že opozice kritizuje vládu, a je to dobře v demokracii.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tématem dnešní schůze je Česká pošta a já se na diskusi k České poště i docela těším. Jsem zvědav, co padne za argumenty, jaké padne zdůvodnění toho, že se Česká pošta historicky dostala do toho neutěšeného stavu, ve kterém je nyní. Jak nám i představitelé opozice budou schopni a ochotni vysvětlit, že s Českou poštou se dlouhá léta nedělo vlastně nic, a ta situace vygradovala do situace, kdy skutečně odvracíme zcela reálně to, aby se Česká pošta nedostala do insolvence, aby tady Česká pošta byla, aby Česká pošta existovala. Jak se vysvětlí to, že ČTÚ v roce 2015 navrhoval zrušení tisíce poboček bez jakékoliv reakce tehdejší vlády, a podobně. Tedy ta situace jako taková už byla určitě nějakým způsobem zarámována historicky. Představte si, ať už jste manažerem firmy, nebo jste starostou města a uděláte si takový benchmark nějaké firmy, kterou u sebe máte, a zjistíte, že ta firma má největší pobočkovou síť ve srovnání ze všech. Zjistíte, že ta firma má nejvíce zaměstnanců ze všech srovnatelných firem. Zjistíte, že ti zaměstnanci jsou nejhůře placeni v rámci srovnatelných firem. Zjistíte, že ta vaše firma generuje největší ztrátu, a ještě k tomu zjistíte, že není ani spokojenost s jejími službami. Tak stojíte před manažerským rozhodnutím, které je poměrně jednoduché. Buď takovou firmu zavřít, což je legitimní rozhodnutí, a když se podíváte na veřejnou diskusi, tak z jedné strany se objevuje výhrada vůči zavření 300 poboček a z druhé strany se objevuje výhrada - má cenu Českou poštu v téhle chvíli vůbec ještě zachraňovat? My jsme se rozhodli pro to obtížnější řešení - pro to, Českou poštu zachránit. A to ještě jednou zdůrazňuji: zachránit Českou poštu. Protože celý ten transformační proces, který je nastartován, není v té chvíli ničím ostatním. Českou poštu čekají v těch následujících dvou letech zásadní změny. Otázka, proč nenastaly změny už před rokem? No, mohl bych říkat, proč nenastaly před pěti lety. Ale to už je otázka jinačí. A to, že si Česká pošta musela půjčovat od komerčních institucí za velké úroky, je jednoznačným faktem.
Spousta těch starostů píše, že jim nechcete umožnit Poštu Partner. A teď, pane ministře, asi taková ta vaše vlajková loď, že pořád hovoříte o tom, jak chcete pomoct těm strukturálně postiženým krajům. A řekněme si, ve kterých krajích se nejvíce ty pobočky ruší? No právě v těch strukturálně postižených, kde je nejvíce seniorů, kde je nejvíce slabých lidí, lidí, kteří pobírají dávky! Já si to připravím větší, aby to všichni viděli. Podívejte se na strukturálně postižené kraje. Vysočina 9 poboček, Karlovarský kraj 14 poboček. Takže chcete pomáhat strukturálně postiženým krajům, nebo ne? Mohl byste mi říct, jak často dozorčí rada zasedá? Dostala dozorčí rada analýzu, byla s ní seznámena? Tak jestli ji nedostala, tak proč máme dozorčí radu? Tak ji rozpusťte! Zároveň bych vám v závěru chtěla připomenout, že když jste šel do voleb do Poslanecké sněmovny, tak jste měl svůj skvělý volební program, ve kterém jste psal, že starosta nám vždycky bude blíž jako ministr. Jsem opravdu přesvědčena o tom, že vaše jednání je špatné. Myslím si, že takto by se v žádném případě postupovat nemělo. A chtěla bych v závěru říci, že usnesení, které pak budu v podrobné rozpravě navrhovat, se především dotýká jedné konkrétní věci, na které bych se s vámi dnes prostřednictvím klubu hnutí ANO chtěla dohodnout, a byla bych velmi ráda, abyste na to přistoupil. Zároveň s těmi kroky, které se dějí na České poště, o kterých hovořil tady náš pan předseda, ohledně nákupu nábytku, ohledně nákupu elektrokol za několik milionů korun, ohledně dopravy, která se předala v roce 2022 do soukromých rukou, tak zároveň tady budu navrhovat usnesení, aby do České pošty přišel Nejvyšší kontrolní úřad, aby tam přišel bezodkladně a všechny tyto kroky a všechny tyto smlouvy zkontroloval. Já se ptám, proč to tam teda nedá současná vláda? Proč té Poště tu kompenzaci za to, co všechno udělala, nedáte? Takže to bude jedno z dalších usnesení, které tady budeme předkládat. Já nechci říkat, že Sdružení místních samospráv je vaše organizace, STANu, která vám odsouhlasila to, že zůstanou teda malé pobočky. Já jsem přesvědčena o tom, že na těch malých obcích by měly být Pošty Partner, ale myslím si, že přijít s takovýmto řešením, že zruším pošty ve velkých městech, kde je obrovská koncentrace lidí, bez veškeré komunikace se starosty a primátory, s utajenou analýzou, mi připadá absolutně nepřijatelné. Děkuji vám za pozornost.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeno několik poslanců s přednostním právem a jako první pan ministr Síkela.
Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o mně je známo, že si svoje vystoupení, pokud mám čas, připravuji dopředu, ale je o mně také známo, že většinou se nechám inspirovat okamžikem a občas reaguji na své předřečníky. Jinak bych ten jeho projev označil za méně agresivní, ale poněkud zbabělý, protože on nám vlastně řekl, že on se vším, co se kdy na Poště dělo, vlastně nemá vůbec nic společného. On seděl roky ve vládách, jedné z nich dokonce dlouho předsedal, ale říká, že v té jedné nemohl nic ovlivnit, on sice vládl, ale nebylo mu to umožněno, no a v té druhé už bylo pozdě, protože už bylo po všem a bylo všechno rozkradeno. Pak bych si dovolil opravit jednu jeho hrubou chybu. Chtěl bych se zeptat pana bývalého ministra vnitra Metnara, prostřednictvím paní předsedající, jestli byla doba, kdy měl on Poštu na starosti. Když dáte všechna čísla na jednu hromadu, je to dost hrozivé.
Považuji za správné, že konkrétní pobočky na zrušení navrhovala Česká pošta a ne Ministerstvo vnitra. K samotnému vyjednávání v podstatě bylo stanoveno číslo, to číslo je 300 poboček.